Návrh nebyl přijat. A můžeme tedy rozhodovat o pozměňovacích návrzích. První návrh.
Stanovisko garančního výboru doporučující.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.
Stanovisko výboru doporučující.
Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 505, z přítomných 138 pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.
Stanovisko výboru nedoporučující.
Děkuji vám.
Děkuji.
Návrh nebyl přijat.
Stanovisko výboru nedoporučující.
Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Stanovisko výboru nedoporučující.
Zahájil jsem hlasování číslo 509 a ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat.
Stanovisko výboru nedoporučující.
Návrh nebyl přijat.
Stanovisko výboru - nesouhlas.
Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Zahájil jsem hlasování číslo 532 a ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Další návrh? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh?
Děkuji.
Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Návrh nebyl přijat. Další návrh? Zahájil jsem hlasování číslo 536 a ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Další návrh? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy, pane zpravodaji?
Tyto naše obavy nebyly rozptýleny, naše návrhy přijaty nebyly, proto zajisté pochopíte, proč poslanecký klub KSČM návrh zákona jako celek nepodpoří.
Nikdo s přednostním právem se nehlásí, protože jim dát slovo nemohu, protože nejsme v rozpravě. A budeme tedy hlasovat o návrhu zákona jako celku. Zahájil jsem hlasování číslo 540 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Mimo body, než dám slovo panu zastupujícímu předsedovi... těžko mohu - k hlasování? Tak to je něco jiného, prosím. Klid prosím!
Děkuji za slovo.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Zahájil jsem hlasování číslo 515 a ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Výbor nepřijal stanovisko.
Zahájil jsem hlasování číslo 516 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám.
Výbor nepřijal stanovisko.
Návrh nebyl přijat.
Výbor nepřijal stanovisko.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Zahájil jsem hlasování číslo 519 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Stanovisko výboru nedoporučuje.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Výbor nepřijal stanovisko.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám.
Stanovisko výboru doporučující.
Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Výbor nedoporučující.
Zahájil jsem hlasování číslo 525 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Výbor nedoporučující.
Návrh nebyl přijat.
Výbor doporučující.
Zahájil jsem hlasování číslo 527 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Výbor - nedoporučující stanovisko.
Zahájil jsem hlasování číslo 529 a ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Výbor nedoporučuje.
Zahájil jsem hlasování číslo 530 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám.
Dále je tam také vysvětlený postup, jaký by byl v případě zrušení veřejného pohřebiště. To je jedna část našeho návrhu. K tomu bych se ještě chtěla vyjádřit. Za tuto neoddělitelnou součást návrhu považuji tuto novelu zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, která výslovně stanoví, že i pro stát platí povinnost jednat v souladu s dobrými mravy. Takové ustanovení pak bude pro státní zaměstnance užitečnými vodítkem a bude korigovat jinou důležitou zásadu, totiž, že stát má se svým majetkem nakládat s péčí řádného hospodáře, jejíž extrémně materialistický výklad může v praxi vést k velmi neetickému chování státu. Mě takto informovali i zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Takže se domnívám, že by nic nebránilo tomu, aby se takto jednoduchá úprava dala přímo do zákona. Dámy a pánové, prosím vás o podporu pro svůj pozměňovací návrh.
Děkuji, to bylo vystoupení paní poslankyně Chalánkové. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Koubek. Připraví se pan poslanec Tomio Okamura.
TOP 09 to podpoří, protože pokud paní ministryně mluví o tom, že celý ten zákon je o tom, abychom nastavili etická pravidla, tak to je právě jedno z těch pravidel, které potřebujeme.
Vážené dámy a pánové, aktualizace zákona o pohřebnictví je skutečně na místě. Nikoliv ovšem lobbing za velké pohřební ústavy, nikoliv lobbing za monopolizaci odvětví, nikoliv kritéria, která zdražují službu, tedy pohřeb, ale pravý opak je dnes potřeba řešit. Připadá mi, že mnozí z vás, jak tady sedíme, netušíte a nemáte představu, jak velký problém pohřebnictví je pro stále rostoucí část našich občanů. Každým rokem přibývá lidí, kteří nemají na svůj pohřeb. Každým rokem přibývá pohřbů, přesněji kremací na účet pověřených obcí za lidi a rodiny, které nemají na to, aby se důstojně rozloučili se svými blízkými. To je problém. A v této souvislosti mi bohužel připadá, že vládní novela přispívá k dalšímu zdražení už tak nekřesťansky drahých pohřbů. Moje konkrétní výtky jsem zmínil ve svém projevu v rámci předešlého projednávání. Dámy a pánové, nejsme tu, abychom zvyšovali zisky lobbistům, ale pomáhali lidem. Mysleme na to při každém hlasování o tomto zákoně a o konkrétních pozměňujících návrzích. Není třeba lidem jen zvyšovat sociální dávky. Ideální je jim nezdražovat život a v tomto případě ani smrt.
Děkuji panu poslanci Tomio Okamurovi. Ještě než budeme pokračovat, došla omluva předsedovi Poslanecké sněmovny od ministra Roberta Pelikána, a to na celý dnešní jednací den. Žádnou jinou písemnou přihlášku nemám do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Ale nejdřív, než vám dám slovo, pane zpravodaji, požádám Sněmovnu znovu o klid. Tak já počkám, až se usadíte. Děkuji. Pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pokud tento návrh na zamítnutí nebude přijat, budeme dále hlasovat o pozměňovacích návrzích.
Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu a já se táži, zda někdo navrhuje, abychom tento tisk přikázali jinému výboru jako garančnímu. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.
Protože novela se týká možných operací Státního fondu životního prostředí, dovoluji si požádat také o to, aby byl tisk přidělen výboru pro životní prostředí.
Ještě někdo má návrh na přikázání výboru? Nevidím, v tom případě dám hlasovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a přikázali jsme tento tisk ještě k projednání výboru pro životní prostředí. Chci se zeptat, ano, proběhne kontrola hlasování, takže vás požádám o chvíli trpělivosti. Hlasování bylo v pořádku, v tom případě budeme pokračovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. A otevírám další bod dnešního jednání a tím je Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Návrh přináší jednak změny technického charakteru, a to jak v podobě zpřesnění znění některých ustanovení s cílem usnadnit výklad zákona, tak také v podobě terminologických úprav s cílem harmonizace s ostatními sektorovými zákony na finančním trhu. Současně se provádí některé věcné úpravy, přičemž zmíním dvě nejdůležitější. Za prvé. Návrh zavádí systém sdílení informací o kybernetických útocích mezi bankami. Jedná se o preventivní nástroj v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tento nový systém bude provozovat Česká národní banka, náklady na jeho vytvoření a provoz budou hradit jeho účastníci, tedy banky. Považuji za důležité zdůraznit, že návrh nezasahuje do oblasti upravené zákonem o kybernetické bezpečnosti. Konkrétně zajistí poskytnutí relevantních informací klientům a dále pak některým z nich nově přinese možnost okamžitě si svůj vklad vybrat bez sankce. Z tohoto důvodu považuji za vhodné, aby byla lhůta pro projednání návrhu zákona ve výborech zkrácena na 30 dnů. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, žádám vás o vyslovení souhlasu s návrhem tohoto zákona a děkuji vám za pozornost.
Já vám děkuji, pane ministře, akorát vás pak požádám, aby návrh na zkrácení lhůty zazněl v obecné rozpravě, abychom o něm mohli hlasovat. Já vám moc děkuji za vstřícnost, pane předsedo. Kdo je proti návrhu? S návrhem byl vysloven souhlas.
Pan ministr tady myslím důkladně odůvodnil tento návrh zákona, takže není potřeba, abych dál o něm hovořil. Samozřejmě doporučuji propuštění do druhého čtení a budu potom navrhovat i zkrácení lhůt pro projednání ve výborech.
Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku neeviduji. Vzhledem k tomu, že nezazněl návrh na zkrácení, je důležité, aby byla otevřena opět rozprava, a požádám o vystoupení některého z ministrů, aby byla otevřena rozprava a bylo možno načíst zkrácení lhůty. Děkuji.
Děkuji za slovo. Navrhuji, aby byla zkrácena lhůta na projednání ve výborech o 30 dnů, tedy na 30 dnů.
Nevidím, obecnou rozpravu končím.